Dotazovali jsme se zástupce Ministerstva zahraničních věcí, do jaké míry věc je konzultována se zastupitelstvím Izraele, odpověď byla kladná. Já to nechci tady rozebírat příliš, kam směřuje nebo nesměřuje americká administrativa.
Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Grospiče. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci Grospičovi. Nyní pan poslanec Šarapatka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Tím jsem vyčerpal rozpravu. Prosím, pane ministře.
Zřejmě jsem slyšel trochu jiné věci, než slyšel kolega Herman. Dodneška se úplně neví bezpečně kdo. Írán se dohodl, že nebude dělat ani žádné pokusy o jadernou bombu, došlo k dohodě, že má možnost mírového jaderného programu, a Mezinárodní agentura pro jadernou energii, jak tady už byla citována paní Drábová, to monitoruje. Proto jediné, co se s ním dá udělat, je ho zrušit. Co se týká onoho jaderného paliva, o kterém se zmiňoval pan kolega Soukup. To se musí uhlídat jinými mechanismy. Těmi mechanismy, které má Mezinárodní agentura pro jadernou energetiku.
No a konečně, další věc ještě, abych nespěl k závěru, ještě mám jednu věc. Paralelně s touto novelizací probíhá novela stavebního zákona. A tam je na rozdíl od této novely projevena snaha novelizovat něco, co je velmi významné pro ten zákon, a to je právě vymezení vlivu tzv. dotčené veřejnosti. My se tady v této novele k tomu nějak nedostáváme, ale v novele stavebního zákona, v té části, která se věnuje zákonu o posouzení vlivu, se tento pokus činí. Je tam snaha zvýšit počet podpisů pod listinu, kterou se definuje občanské sdružení ad hoc vzniklé k nějakému danému projektu z 200 podpisů na 500 podpisů. Je to aspoň pokus, jak naprosto bezbřehou moc dotčené veřejnosti, tedy ekologických aktivistů, limitovat, regulovat nebo zmírnit. Pojďme tedy se snažit o to, abychom v procesu druhého čtení, tedy při tvorbě pozměňovacích návrhů, hledali, jak tenhle problém řešit, jak více zdůraznit to, že ti, kteří protestují proti danému záměru, nečiní jenom z nějakého ideologického důvodu. Že to není nějaká jenom šikanózní žaloba, ale že to je skutečně žaloba lidí, kteří žijí v daném území a chtějí se k tomu podle svého dobrého svědomí vyjádřit. A tady očekávám, že ekologové, ekologické organizace budou v této snaze minimálně neutrální, nechci-li říci nápomocné. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Mají se k tomu vyjadřovat místně příslušné třeba organizace. Ale aby účelově někdo blokoval stavby, tak to se nám potom hrozně prodražuje. Mě zároveň mrzí, že tady není paní ministryně Šlechtová, protože tento zákon má poměrně úzkou spojitost se stavebním zákonem. Ztrácíme, a bude to poměrně složité na tom výboru to všechno prohlasovat, a to někdy asi 8. února. Protože opravdu ty různé věci tam jsou propojeny.
Dalším významným bodem této novely je rozšíření nástrojů kontrolní a kárné pravomoci České advokátní komory. Obdobně jako u odnětí knihy by byla dána zároveň možnost, aby představenstvo mohlo předběžně vyslovit zákaz výkonu této činnosti po dobu kárného řízení. Kromě těchto zmíněných navrhovaných změn, částečně tedy koncepčního charakteru, se navrhují některé dílčí změny zákona, které se týkají jednotlivých zákonných institutů. Důvodem pro jejich přijetí je snaha o konkretizaci práv a povinností advokátů na základě poznatků z kárné praxe. Jde zejména o následující oblasti: Výslovné umožnění pozastavení výkonu advokacie na základě vlastní žádosti advokáta. Dále je to vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů z důvodu povinnosti být pojištěn. V současné době se tak může dít pouze na základě kárného řízení, což je zdlouhavé a neefektivní. Rozvolňuje se také povinnost advokáta odmítnout poskytnutí právních služeb v případě, kdy dotčené strany nemají výhrady k tomu, aby byly právní služby advokátem poskytnuty. Já bych chtěl na závěr dodat, že vláda vyjádřila s návrhem tohoto zákona souhlas.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na úvod chci sdělit pro jistotu, byť se necítím být ve střetu zájmů, že jsem advokátem a na svou vlastní žádost mám výkon advokacie v tuto chvíli pozastaven. Je uvedeno pouze to, že 27. července 2016 vláda návrh zákona projednala a vyslovila souhlas. Pokud by všechna stanoviska vlády byla takto úsporná, bylo by to určitě dobře. A to je věc, která určitě není ve prospěch možných budoucích klientů těchto advokátů, ale spíše naopak, a proto je dobře, že tento zákon cílí na změnu. Myslím si, že to je věc, která se na jedné straně osvědčila, na straně druhé je poněkud riziková.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu.
Tento stanoví Česká advokátní komora. Rozumím tomu, že advokátní zkoušky mají být nově rozděleny na dvě části, na vstupní písemný test a na praktickou ústní část. Je proto logické, že poplatky za obě části budou různé - u písemného testu zpravidla mnohem nižší. Čemu však úplně nerozumím, je skutečnost, proč již zákon nemá obsahovat žádné limity, kam se v případě přijetí novely poplatky za vykonání advokátních zkoušek můžou vyšplhat.
Teď prosím paní poslankyni Válkovou a její faktickou poznámku.
On doznal opravdu určitých změn a myslím si, že v té podobě, v jaké je předložený, pro něj můžeme ruku zvednout.
Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Proto si dovolím pouze dvě poznámky. Proto děkuji za projednání návrhu jak výboru pro obranu, tak také tady v co nejkratším možném termínu, protože průměrný věk oprávněných osob překračuje 80 let.
Prosím, informujte nás o projednávání návrhu ve výboru. Máte slovo. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nevidím žádný návrh. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a eviduji přihlášku pana navrhovatele. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, důvody předložení tohoto bodu jsou dva. Předmětem novely je, jak už jsem řekl, transpozice požadavků revize směrnice a také celá řada dalších změn, jejichž cílem je snížení administrativní zátěže správních orgánů i investorů, a to prostřednictvím zjednodušení a zkrácení řady lhůt a podmínek a také zúžení okruhu posuzovaných záměrů. Vyberu z nich jenom ty nejdůležitější.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já moc nechápu, proč tento návrh zákona je předkládán touto cestou a ne jako vládní návrh zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti.
Prosím.
Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, dámy a pánové, hovořím ve střetu zájmů. Mně tady nechybí jiný člen vlády než pan ministr Pelikán. Proto je povinné členství v advokátní komoře a podle mého soudu vláda by měla mít zájem na vyváženém vztahu mezi advokáty a státem. Evidentně jí o to vůbec nejde. Proto mi tady chybí ministr Pelikán. V tomto ohledu tedy musím říct, že jsem s tím výrazně nespokojen. To je podle mého soudu docela zásadní věc. Výmluvy z jeho strany a návrhy, které tady má, když se projednávají návrhy z jeho dílny, známe docela přesně. V tomto ohledu jsem skutečně nespokojen. Jsem přesvědčen, že novelu je třeba projednat do konce volebního období, a jsem přesvědčen, že ti poslanci, kteří se pod ní podepsali, odvedli kus poctivé práce. A to si myslím, že je docela zásadní. Dnes vykonává bezplatnou právní pomoc advokátní komora na účet advokátů. Proto advokáti platí svůj poplatek advokátní komoře v částce 8 tisíc korun, žádná jiná komora takové peníze nechce od svých členů, a v tomto ohledu většina prostředků je právě vložena do toho, abychom mohli zadarmo poskytovat právní pomoc občanům. Já se proti tomu nijak nebráním, podporuji to, ale na druhou stranu musím říct, že je to od státu vůči této komoře velmi nekorektní vztah. Ale o tom se budeme bavit až u návrhu té následující normy.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám také děkuji, pane místopředsedo. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan poslanec Kubíček a po něm pan poslanec Plíšek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom chtěl podotknout, že pan ministr Pelikán byl řádně omluven, a nešťastným zařazením tohoto bodu na dnešek došlo k tomu, že se toho nemůže zúčastnit.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan navrhovatel.
Milé kolegyně, vážení kolegové, krátce zareaguji na vystoupení kolegů v rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já vám také děkuji.
Platná právní úprava poskytování bezplatné právní pomoci však v zásadě umožňuje a tato bezplatná právní pomoc je v praxi též realizována, ovšem až zpětně. V trestním řízení tento počet byl ještě vyšší.
Přečtu omluvy. Já se vás táži, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? V tento moment nevidím jiný návrh. V tom případě přistoupíme k hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?
Jeho přijetí v současné době znamená konkurenční nevýhodu pro české podnikatelské subjekty v porovnání se zahraniční konkurencí. Z tohoto důvodu tedy pan prezident Hospodářské komory doporučuje rovněž zrušení tohoto zákona.
Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení. Dobře, čili bez přednostního práva.
Nehlasoval jsem pro návrh komunistů, nebudu hlasovat ani pro vládní návrh. Ta raketa sice dopadla někam do pouště, nic nepoškodila, ale hovoří to za své. Z odpadu se dá velmi jednoduše levně vyrobit špinavá bomba. Pár příkladů, jaký zájem mají, řekl bych, někteří lidé, některé síly o tuto zbraň nebo o tento materiál. V roce 1995 čečenští teroristé se pokusili o rozmetání radioaktivního odpadu v moskevském parku Izmajlovskij. Při domovní prohlídce u něj byl nalezen materiál na sestrojení špinavé bomby. Už v rozpravě nad návrhem KSČM tady padlo, že Izraelci dávají najevo jisté pochopení důvodů, které nás eventuálně povedou k obnovení dodávek pro Búšehr. Sice je to ohrozí, ale říkají, že když nepomůžeme elektrárnu dostavět my, najde se někdo jiný. Já tento argument zneužít nechci. Prostě přátelům, jakkoliv velkorysým, se něco takového nedělá.
Nyní paní poslankyně Jana Černochová, poté pan poslanec Gabal s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane místopředsedo. Musím říct, že na tuto záležitost mám naprosto shodný názor, i jsem ty obavy vznášela na výboru pro obranu, kde jsme také nebyli úplně ubezpečeni, co to bude znamenat pro naše vztahy s Izraelem. Ne, naopak. Ty obavy tam zaznívaly velmi hlasitě. Změnila se americká administrativa, v Bílém domě sedí americký prezident Donald Trump. Víme, jaký je jeho postoj k Íránu, že ten postoj je zásadním způsobem jiný, než jaký byl u Obamovy administrativy. Proto jsme navrhovali i to veto, a to z toho důvodu, že samozřejmě jeho administrativa bude mít nějaký čas na to, aby se rozhodla, jakým způsobem bude v této oblasti vztahů s Íránem dál postupovat. Takže si myslím, že nás žádný čas netlačí, a než rozhodovat něco, co nebude mít tak příznivý dopad pro Českou republiku, jak si možná někteří kolegové myslí, tak raději v tuto chvíli v tomto volebním období nerozhodovat nic.
Ruší se rovněž možnost veřejnosti a dotčených orgánů vyjadřovat se k posudku, a dochází tedy ke zkrácení procesu EIA o lhůtu pro tato vyjádření plus další související lhůty, což znamená, že celkové zkrácení procesu EIA v důsledku této úpravy je přibližně o 50 dní, u složitějších záměrů i více.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já ve své zpravodajské zprávě navážu. Já vím, že někteří kolegové, když slyší slovo EIA, nebo spojení EIA, tak už zbystří a cítí nějakou zradu nebo něco podobného. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Prosím, pane poslanče.
Zeptám se, zda trváte na tom, aby to byl třetí bod, nebo zda můžeme ho řadit za ty dva, o kterých jsme již hlasovali. V tom případě hlasujeme o tom, že tento tisk by byl zařazen jako třetí bod a ty již pevně zařazené by se posunuly. Je tomu tak, pane poslanče? Návrh byl přijat. A poslední je hlasování o návrhu pana předsedy Stanjury. Máme zde dvě varianty. Takže budeme hlasovat o tom, zda bod 161 zařadíme jako čtvrtý bod dnešního jednání. Tento návrh byl přijat. Ptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předmětem projednání je vládní návrh novely zákona o civilním letectví, jehož primárním cílem je provést adaptační opatření ve vztahu k přímo použitelným předpisům Evropské unie v oblasti pravidel a postupů pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích, hlášení událostí v civilním letectví a průkazů způsobilosti a osvědčování řídících letového provozu, a tím splnit závazky, které České republice plynou z jejího členství v Evropské unii. Příslušná adaptační opatření ve vztahu k relevantním přímo použitelným předpisům Evropské unie měla být přijata již v roce 2015, v případě jednoho nařízení pak měla být přijata do konce června loňského roku. K návrhu zákona byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. Shodné stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům zaujal i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Nesouhlasné stanovisko pak Ministerstvo dopravy zaujímá k pozměňovacím návrhům směřujícím do definice letiště, dráhy určené ke vzletům a přistávání letadel a dopravní úpravy provozování letišť včetně právní úpravy vyvlastnění pozemků a staveb a práv k nim potřebným pro realizaci letecké stavby a souvisejících návrhů na změny zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. V průběhu projednávání vládního návrhu zákona vyšlo najevo, že Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany se zatím nedokážou shodnout na konečné podobě právní úpravy provozování letišť a vypořádání majetkoprávních vztahů na letištích. S ohledem na adaptační charakter předloženého návrhu vás chci požádat o schválení vládního návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, ke kterým předkladatel i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny zaujali souhlasné doporučující stanovisko. Takže vás chci požádat o schválení tohoto návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, se kterými předkladatel i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny zaujali souhlasné stanovisko.
Otevírám rozpravu. Nejprve tedy pan poslanec Adamec.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Dámy a pánové, čas na přestávku vypršel. Ministři jsou přítomni, můžeme pokračovat v projednávání bodu. Prosím, pane poslanče, pokračujte ve svém projevu.
A může to být naše strana, vůči které je použit, historickými paralelami by se dalo zdůvodnit. Protože známe přece taky ekonomický terorismus. A v té definici terorismu, jak mezinárodní právo zná, i tento pojem existuje. Budeme uplatňovat tyto paragrafy na ty zelené nadšence bojující za rosničku a sviště při stavbě našich dálnic? Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou ještě předtím se hlásí pan poslanec Černoch.
Proto jsme to předkládali. Předkládali jsme to opravdu před zhruba rokem a půl. V té době nám bylo říkáno, že plašíme a že to není potřeba. Nakonec vláda přistoupila k řešení tohoto problému, což kvitujeme. Nicméně si myslím, že jsou tam body, které by jistě stály za to, aby byly ještě upřesněny. To jsou lidé, kteří se přivazují ke stromům, aby chránili přírodu. Ale pochybuji, že by vzali ruční granát nebo granátomet nebo dlouhou pušku a ohrožovali občany České republiky. Tam si myslím, že to bylo přehnané. Nevím, jestli to byl záměr, nebo jestli to bylo myšleno trošku ironicky, ale ty jsme opravdu nemysleli. Mysleli jsme ochranu českých občanů před terorismem, před problémem, který bohužel v současné době sužuje Evropu a který zatím nevypadá, že by skončil.
My bychom nyní měli mít pevně zařazený bod č. 165 - to je spotřební daně. S přednostním právem se hlásí pan ministr Zaorálek.
Já tady musím říci aspoň několik věcí, které by měly být jasné. Pokud tady byla řeč o stavu našeho úřadu v Iráku, tak bych rád informoval, že právě proto, že je to naše priorita, tak provádíme rekonstrukci tohoto objektu. Rekonstruovat objekt v Iráku, v Bagdádu, v současné době je nesmírně obtížná věc. Ale právě proto, že to je priorita, tak do toho investujeme prostředky. Ujišťuji vás, že zajistit něco podobného v podmínkách Bagdádu, tak abychom dostáli těm bezpečnostním požadavkům, je věc nákladná. Jsou to miliony, které nás to stojí. Prostě vystěhování těch lidí, umístění v náhradních kapacitách, v hotelích. To všechno je mimořádně nákladná operace. A to všechno nám stojí za to právě proto, že je pro nás Irák priorita. A to, že je to pro nás priorita, to bych mohl prokázat jednak počtem setkání, která mám s vrcholnými představiteli Iráku. Takže se dá poměrně snadno ukázat, že to je země, které věnujeme mimořádnou pozornost. Dokonce musím říct i z hlediska aktivity daleko větší než třeba právě tomu Íránu, kde jsme vlastně teprve ty kontakty začali. Dalo by se snadno prokázat, že v roce 2003 v této Sněmovně jsem mluvil o tom, jakým rizikem je to, co se děje, když se útočilo v Iráku, a upozorňoval jsem tady na to, že hrozí rozkmitání rovnováhy v tomto regionu. A že my tady dnes - slyším kázání na téma, jak by pro nás měl být Irák důležitý. Já vás ujišťuji, že já to vím velice dlouho.